Něco jiného je názor a tam bychom měli mít vzájemný respekt k odlišnému názoru. Alternativní fakta nejsou. A i když si bude část populace myslet, že je Země placatá, tak je kulatá. A dneska nastupují i nové technologie, umělé inteligence, deepfake, a opravdu musíme výrazně posílit mediální gramotnost a musíme si uvědomit, jakým nástrojem se sociální sítě stávají a jaké to může mít dopady na naši společnost, i to, že opravdu část toho obsahu, jak se šíří, není podporována jenom z České republiky a opravdu to může být nástrojem hybridního působení, tak jak se o tom v mnoha dokumentech hovoří.
Já děkuji i za dodržení času. A nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím.
A ten pravděpodobně prohrajete, protože se váš názor neopírá o žádná fakta, byla to prostě a jednoduše pouhopouhá lež. A to vy tady neříkáte, proč tady najednou, protože to je pravděpodobně z vašeho stejného názorového ranku, nekritizujete dekomunizaci, když vidíme jejich odporný billboard Gustáv Husák, Andrej Babiš.
Děkuji za dodržení času. Prosím, paní poslankyně Berenika Peštová, pan poslanec Patrik Nacher, pak pan poslanec Zlínský, následně jsem se přihlásila já.
Já děkuji za slovo. Já jsem ráda, že vy jste, paní předsedající, dospěla k tomu zdárnému cíli. V té době jsem vykonávala funkci náměstka ministryně životního prostředí. Já jsem měla pohovor se státním tajemníkem, kdy jsem se musela obhajovat, že jsem nic takového neudělala, jako státní úředník, nejvyšší státní úředník. Tak kde je ta spravedlnost?

A i mentálně jej většina z nich nakonec přijala.

A jaká je realita? Minulý týden můj kamarád navštívil kavárnu, kde si obvykle dává kávu s něčím sladkým.

Odpověď dostal včetně úsměvu.

Otázka, zdali bude někdy zdaněn příjem za tyto útraty a odvedeno DPH z nich, je jedna věc.

Podnikatelští piráti z devadesátých let, vítejte zpátky!

To byl pan poslanec Stržínek. Jinak vám přeji hezký večer, vystřídali jsme se v řízení schůze. Omluvena je paní Berkovcová
Dobrý večer. Jsme jedna z nejvíce bezpečných zemí na světě a chtěl bych, aby to taky i zůstalo. Já jsem to své vystoupení nazval deset hříchů ministra vnitra, předsedy STANu, pana Rakušana. Moji kolegové z bezpečnostního výboru i další předřečníci z našeho opozičního klubu ANO, hnutí ANO 2011, hovořili tady o mnoha věcech. Připravoval se na ni, deklaroval, že v případě, že tedy uspěje jeho uskupení PirSTAN, že bude mít tu ambici, aby se stal ministrem vnitra. Nejsem si zcela jist, jestli tomu tak je, ale ty první kroky, které už nastaly v okamžiku, kdy byl ještě nominantem pouze, tak už byly takové zvláštní. A už tam byla taková první pachuť a už jsme si říkali ha, tady asi něco není úplně v pořádku. Svaté právo každého nového ministra vnitra je si zvolit své nejbližší vedení. Nám na bezpečnostním výboru byl ten nový management představen, byla představena nějaká vize.
Setkáváme se pravidelně s děkany. Debatujeme o tom, co můžeme změnit - a tím odpovídám na dvě z interpelací - co můžeme změnit, co se týče studentů. Tady bych třeba změnil lékařskou fakultu v Plzni. Myslím si, že má anatomii na starost. Dále tam učí neurochirurgové, chirurgové, teď nevím přesně ty obory, které tam učí. Centralizovaný způsob probíhal ve Spojených státech, ale jinak v Evropě neprobíhá. Koordinace třeba studijních oddělení těch fakult nebyla dokonalá, ty informace nebyly v elektronické podobě. My nevíme, kde jsou, my nevíme, jestli odchází do zahraničí - to si myslíme, nevíme, jestli odchází k farmaceutickým firmám, nevíme, jestli neodchází do Ústavu celostní medicíny a nedělají paramedicínské věci. My víme, kde bydlí. Úplně nevíme, kde pracují, úplně nevíme, jaké jsou jejich úvazky. To znamená, zase odpovídám na dvě z těch interpelací. My vlastně nevíme úplně přesně, v kterých oborech máme lékařů hodně a v kterých málo. Teď zase zneužiji toho - a omlouvám se - že jsem radiolog. Vždycky jsem slýchal: Jo, ty se máš, Vlastíku, vy máte radiologů, to kdybychom měli my v Itálii, ve Francii. Je potřeba se zaměřit na to, aby bylo atraktivní pro ženy mít děti. To si myslím, že si uvědomuje pan ministr a celá vláda. Důvod, proč to děláme, jsou pacienti a občané České republiky.
Zavedením komplexního a funkčního právního rámce ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor nejenom veřejných, ale i soukromých prostředků, předcházet ekologickým škodám a újmám na životech a zdraví osob či zabránit poškozování veřejného zájmu v řadě dalších oblastí. Předkládané zákony cílí na poskytnutí ochrany širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo uvnitř organizace, kde pracují.
Děkuji, pane ministře.
Pokud mohu, tak to navrhuji.
S panem předsedou Vondráčkem jsem hovořil, je na cestě do sálu.
Děkuji za vstřícnost. Na druhou stranu jsem říkal, že tedy nebudu extendovat své vystoupení. Myslím si, že u tohoto tisku se stane to, že bude vládní koalice s opozicí konstruktivně spolupracovat, protože toto téma a tento zákon předkládala už předchozí vláda v minulém volebním období. Tehdy sem pravidelně docházela paní ministryně Marie Benešová a vždycky čekala, až na tento bod přijde řada. V podstatě stejný materiál se nám objevuje znovu a asi myslím, že i vím, kterou cestou se dá další diskuse. Je to právě díky anonymním oznámením, že dochází nakonec k prošetření některých kauz, a dojde až třeba k policejnímu vyšetřování. Mohu říct za hnutí ANO, že už máme připravené pozměňovací návrhy, které vrátí ten tisk do původní podoby, tak, jak byl navrhován před dvěma lety, když to řeknu tak zhruba.
To můžou být různé příklady šikany na pracovišti a takovýchto dalších případů, kde může být užitečné mít tyto případy také dokumentovány. Takže o těchto dvou oblastech působnosti zákona z hlediska přestupků a povinnosti přijímat a vyřizovat anonymní oznámení v rámci veřejného, případně soukromého sektoru se ještě povede debata. Já se na tuto debatu těším. Doufám, že budeme mít dostatečné datové podklady tak, abychom vycházeli z relevantních údajů. Děkuji za pozornost.
Děkuji s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brázdil. Další do obecné rozpravy se hlásil pan předseda Benda.
Jestli si někdo myslí, že se tím svět vylepší, pojďme to zkusit. A to samé se bohužel týká těch anonymních oznamovatelů. Není úplně pravda, že by některé státní úřady, které mají ty prověřovatele, nebyly zahrnuty zejména anonymními oznámeními. Je to zase velmi běžné v této společnosti, že si pořád někdo anonymně na někoho stěžuje a podezírá ho, jestli ten druhý náhodou není ten špatný. Takže kauza Dozimetr rozhodně nebyla otevřena na základě nějakých anonymních oznámení. Ta se nám jenom líbí, protože dneska tak pěkně frčí. Nemáme to dělat obráceně, okamžitě si brát velké kladivo.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuju za slovo. Já s velkou částí toho, co říkal pan předseda Benda, souhlasím. A to si myslím, že je potřeba, to je ten smysl.
Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Novák.
Já začnu tedy jednoduše. Kde jste byli, když jsme vás tady žádali, aby se tisk 246, který je téměř totožný, aby se zařadil na projednávání? Ale mám tady pana ministra školství a tomu musím poděkovat, ten ho podpořil. Hned se cítím jako nejenom předkladatel, ale i zhotovitel toho díla. A opravdu, bylo to v polovině loňského roku, bylo to 12. června, kdy jsem ten zákon s mými kolegy dal do systému. A mrzí mě jedna věc - mrzí mě jedna jediná věc. My už jsme to půl roku mohli mít vyřešeno. Ale na druhou stranu, když si vezmu tu historii, co jsme tady dělali, tak to nechápu. Za vámi chodili rodiče, za vámi chodili učitelé. Ani jednou jste to nepodpořili. Vysvětlete mi, proč? Na co jste tedy čekali? Mohli jsme to mít svým způsobem sfouknuté. A ti, kteří za vámi chodili, i za námi, mohli být spokojeni. Mohli být spokojeni rodiče, že jejich děti jsou více chráněny, a učitelé, že nebudou řešit náhlé nevolnosti a zjišťovat vlastně, co tomu dítěti je. Ale ne, my jsme tady dělali politiku. Je to škoda. Je to velká škoda a úplně stejně já jako rodič to vidím u svých dětí a spousta rodičů, a děkuji vám za to, že vyzýváte kolegy: Sdílejte na sítích, že nikotinové sáčky jsou zlo. Jsou vysoce návykové. Ale nemůžu vám děkovat za ten proces jako takový. Padá to na hlavy nás všech a svým způsobem i na ctihodnou Sněmovnu, jak my se tady vlastně chováme k našim občanům, protože pro nás není důležité, co předložíme, ale kdo to předloží. A to je k pláči. Ano, dnes na těch krabičkách je ta přeškrtnutá osmnáctka, je to super. Údajně existuje nějaká dohoda mezi výrobcem a prodejcem, ale tu dohodu samozřejmě nejsme schopni uhlídat. Je to kratom, kterému se aktuálně nikdo velmi nevěnuje, protože samozřejmě vždycky přijde něco nového, a teprve až se nám donese ze společnosti, co se děje, tak to tady řešíme. Ale bylo by skutečně vhodné dál pracovat a pracovat v zájmu dobra společnosti, a ne v zájmu toho, kdo se tady jak prodá. Takhle bychom měli vystupovat, to je naše práce, to jsme tady říkali, když jsme skládali slib. Takže moc vám děkuji, moc vám děkuji za to, že nakonec jsme byli schopni se dobrat výsledku. Co se týká prevence jako takové, tak bychom se měli zaměřit ne na prevenci, ale na primární prevenci. Zbytek je následná péče anebo potírání, které svým způsobem by do toho čísla ani nemělo zapadat. Takže tam je potřeba se podívat. Takhle to daleko nedotáhneme. Co se týká nikotinových sáčků, jejich historie bohužel je ve sportu. Ze sportu se to přeneslo následně do škol. Ale znovu říkám, zakázat můžeme všechno, začněme se prosím zaměřovat na objem financí, které jdou na primární prevenci. Tam je zakopaný pes. Ještě jednou mockrát děkuji a za klub ANO rozhodně tento návrh podpoříme.
Další přihlášená do obecné rozpravy je paní poslankyně Maříková. Paní poslankyně, máte slovo, prosím.
A zároveň vím, jaký je to obrovský průšvih. Reálně tenhle zákon neschvalujeme za minutu dvanáct, ani pět minut po dvanácté, ale možná čtrnácté až patnácté hodině.
Tři volební období jsme tuto smlouvu neratifikovali. Položme si otázku - proč? Proč jsme... a co se stalo? Mělo to nějaké důsledky nebo dopady? Jaké to je, ten stát Kosovo? Dovolte mi, abych trošičku vstoupil do historie. Jmenuje se to Kosovo a Metochie. Malinko vás poučím, a nerad to dělám, já nejsem člověk, který by někoho poučoval. Ano, já tady mám tričko - Kosovo je srdce Srbije. Srbové přišli na Balkán právě na Kosovo. Prodáte taky severní Čechy, jako nás prodaly západní mocnosti? Vrátíme se k Mnichovské dohodě? Budete také říkat, že to je právní akt? I tohle byl právní akt! A co tomu právnímu aktu předcházelo všechno? Co tomu předcházelo? Pamatujete si na tu operaci - slyšíte ta odporná slova - operace? Nebyla to válka, byla to operace. Dneska se podivujeme nad tím, co ten Rus dělá na Ukrajině. Ano, porušuje mezinárodní právo stejně, jak jste ho porušovali vy! Mlčeli jste k tomu, když svobodný stát Jugoslávie byl bombardován nejsilnějším vojenským uskupením na světě - 76 dní. Představte si, že byly používány takové věci, jako jsou kazetové bomby. Teď jsem někde četl, že to používají Rusové na Ukrajině. Nebyl to voják, byla to tříletá dívka, kterou v koupelně zabila kazetová bomba. A házeli kazetové bomby, tedy, promiňte, kazetové... grafitové bomby, které zkratovaly elektrárny po celé širé Jugoslávii, a vypínali tak nemocnice. Představte si, že v těch nemocnicích na sálech leželi lidé. Představte si, že vedle nemocnic, největší porodnice na Balkáně, v Bělehradě dopadaly tomahawky. Představte si, jak tam nosili malá miminka do sklepů, aby je zachránili. Tomuhle Srbsku vy chcete přiznat... ukrást jim jejich zemi. Tomuto Srbsku vy chcete ukrást zemi. Proto to tady tři volební období nebylo schváleno. Nestydíte se trochu? Topolánek chtěl odhlasovat, tak se sešli na Úřadě vlády... bum a ono to nevyšlo. Ježíšmarjá, co to bylo? Český národ není tak primitivní, jak vy si myslíte. Tak jeli do Ameriky, kam se jezdí poradit, letěl Topolánek se Schwarzenbergem do Ameriky. Nebudu připomínat. Nárok na sebeurčení. Jaký nárok na sebeurčení? Referenda? A víte, co to bylo UÇK? Od roku 1998 to byla osvobozenecká organizace. Osvobozenecká! Teroristi se stali osvobozeneckou organizací a my jsme je začali podporovat. My ani tak ne, my jsme jenom poslouchali, v předklonu. Nebudu komentovat poznámky takových lidí, ale podívejte se, uznávat stát Kosovo a že s ním budeme dělat obchody, když ten stát vznikl protiprávně, je zcela nepřijatelné. Já s vámi diskutuji na chodbě a vy to samozřejmě vnímáte. Jenom teď stranická disciplína. Dvojí zdanění. Jaké dvojí zdanění? To se nedaní. Ta mafie, co sem vozí drogy do západní Evropy, nepodléhá dvojímu zdanění. A my teď mluvíme o dvojím zdanění. Jaké dvojí zdanění se státem? Taky si půjčujete auto od někoho, kdo vám ho ukradl? Nepůjčujete. Tak si prostě ani nehrajte na dvojí zdanění s nějakým státem, který vznikl protiprávně. Jarda Bašta - a já tady nechci dělat žádnou prezidentskou kampaň - řekl: Zaseli jste Kosovo a sklízíte Ukrajinu. Páni, jak je to výstižné! Ale to se nesmí říkat, to se nesmí říkat. Já tady nechci srovnávat ty věci. Představte si to, Ukrajina neuznala Kosovo! Může mi to někdo předstrčit. Tak vy neuznávejte referenda v Kosovu pod bodákem NATO a UÇK, teroristické organizace. Ne zastřelil, postřelil je, vážně je postřelil. Nesli vánoční stromek domů. Je to velmi napjatá situace. A my, Česká republika, která má za co děkovat srbskému národu, tehdejší Jugoslávii, si máme špinit ruce.
Ke sloučení rozpravy, respektive o tomto procedurálním návrhu budeme hlasovat nyní po vašem vystoupení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, abychom sloučili rozpravu k těmto dvěma bodům?